Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Jestli je toto mimořádná, hrozba mimořádné škody nebo není, to já už nechám na posouzení právníků.
Druhá otázka je, jak dlouho jste tohle věděli, jestli je to skutečně tak překvapivé a neočekávané? A co by se tedy stalo, když to tedy vyčíslíme, když byste postupovali tak, jak se postupovat má? Přesto nám to umožněno nebylo. Takže já to jenom připomínám z tohoto důvodu, abyste si uvědomil, že skutečně by tyhlety věci měly být odůvodnitelné. Co se tedy stane? Já to od něho slyším poprvé.
Možná pro vás 7 miliard korun za každý měsíc není hodně peněz, ale pro nás, pro vládní koalici, je to velmi významná částka. V důsledku toho by se prohloubil deficit energie na trhu a rostla by cena.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vždyť si můžete dělat, co chcete. A máme ještě 29. a 30. - máme schůzi v listopadu, tak by se to do prosince po zkrácení lhůt - chtělo by se to - mohlo stihnout, mohly by zasedat i výbory.
Hlásí se pan předseda Benda.
Jestli nám tady teď pan poslanec Králíček vyčítá, že lhůta u nějakého tisku byla zkrácena na jeden den, tak jenom upozorňuju, že to musí být vždycky se souhlasem opozice. To samé se týká této legislativní nouze. Prostě přestanou vyrábět, protože to pro ně nebude rentabilní. Tak jako jsme v nějaké krizové situaci. A k panu poslanci Vondráčkovi. Já taky nemám strašně rád stavy legislativní nouze, ale zvykli jsme si na ně v minulém volebním období za vaší vlády, byli jsme v nějaké krizové situaci. Ale vzpomenete si, že v rámci covidu jste schválili regulaci Airbnb v Praze? Já si myslím, že tentokrát jsme skutečně v situaci, kdy potřebujeme i pod tlakem toho, že Evropa konala pozdě, to já souhlasím, ale jestli máme od 6. října do 1. prosince něco zavést, tak to skutečně musíme dělat v zrychleném řízení. Ten tisk tady byl týden, byl tady týden, abyste si ho mohli prostudovat, řádně prošel výborem. Nebylo to za 24 hodin.
Nyní je přihlášena paní poslankyně Peštová, pak pan poslanec Králíček a pan poslanec Vondráček se hlásí standardně do rozpravy, nebo s faktickou poznámkou?
Musím zareagovat tady na pana ministra Síkelu. Já jsem si tu práci dala, vytáhla jsem si tu nádhernou vypořádací tabulku a byla jsem v šoku z toho, jak se vypořádává. Od čtvrtého, jenom pro záznam, čtvrtého byl pátek, sedmého bylo pondělí. Stejným postupem se postupuje teď tady. Ve své podstatě vy jste se s tím nevypořádali. Já, když jsem pracovala na ministerstvu a kdybych předložila takovou vypořádací tabulku, tak se se mnou nikdo nebude ani bavit. Nikdo ani bavit!
Nyní budou na řadě faktické. Tak, prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Myslím si tedy, že váš argument s těmi elektrárnami se dá tímto velice zpochybnit, a myslím si, že ho nepotřebujeme do diskuse.
Uvedu konkrétní příklad ze senátních voleb, které proběhly v říjnu roku 2022, a volilo se 27 nových senátorů, tedy třetina z celkového počtu 81 senátorů. Všem zde přítomným je zcela jasné, jakou moc mají média a jak je lze využít k tomu, aby propagovala zájmy určitých politických subjektů. To se týká hlavně zpravodajských pořadů. Naše hnutí dlouhodobě upozorňuje na to, že hlavní zpravodajské pořady vysílané Českou televizí jsou cíleně připravovány na to, aby přednostně prosazovaly zájmy současné vládní koalice a vychvalovaly Evropskou unii. To je pro naše hnutí SPD nepřípustné a v rozporu se zákonem o České televizi. c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti, Rada má 15 členů. Členy rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. A to v současné době také vypovídá o tom, že si je současná vládní koalice plně vědoma toho, že bude mít zpravodajské pořady pod kontrolou. To naše hnutí SPD zásadně odmítá a dlouhodobě také prosazujeme, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat hospodaření České televize i Českého rozhlasu. Tuto povinnost ukládá uživatelům televizních a rozhlasových přijímačů zákon. Veřejně přístupné by měly být i smlouvy uzavřené Českou televizí se subjekty, které poskytují své služby České televizi. Pro informovanost zmíním stav hospodaření. Česká televize dle vyjádření generálního ředitele chystá propouštění a rovněž je prý nucena zrušit nejnovější program ČT, stanici ČT3, která přestane od ledna 2023 vysílat. Do roku 2024 musí televize veřejné služby ušetřit 910 milionů korun a jiné řešení než zvednout koncesionářské poplatky za užívání televizního vysílání generální ředitel Petr Dvořák nevidí. Dvořák tuto nejvyšší pozici v České televizi vykonává od roku 2011 a jenom na odměnách si přilepšil o desítky milionů korun. Kdyby byl opravdu dobrým manažerem, tak by zajisté našel způsob, kde peníze ušetřit tak, aby bylo zachováno poslání České televize, které jsem zmínil v tomto projevu. Ono totiž zvednout koncesionářské poplatky je tím nejjednodušším způsobem, jak získat další peníze do instituce, aniž by to management České televize stálo nějaké úsilí. Hnutí SPD je ale jiného mínění a již v roce 2020 jsme v Poslanecké sněmovně zařadili novelu zákona, aby koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu nemuseli platit starobní důchodci, invalidní důchodci a rodiče samoživitelé. Domníváme se, že právě těmto skupinám obyvatel by měl stát zlevňovat život, nikoliv jim ukládat poplatky, a to s tím, že i tyto skupiny obyvatel mají právo na službu veřejnoprávních médií, a to zdarma. Nyní přejdu k tomu, jak tato veřejnoprávní média plní velmi důležitou úlohu v poskytování nezkreslených a nezaujatých informací v souladu se zajištěním demokracie. Z velkého množství těchto stížností připomenu jen některé. Asi většina z vás dostala dopis od pana Jiřího Vlčka, který zastupuje rodiče poškozené pořadem Infiltrace: Obchod s nadějí. V dopise vyjadřuje, co je vlastně veřejná služba, kterou má Česká televize poskytovat. Dále si dovolím citovat část ze zaslaného dopisu. Nejprve s pomocí skryté kamery šmírovala naše nezletilé děti s poruchou autistického spektra při terapiích, sestříhala pořad plný polopravd, který skrytě stranil jedné zájmové skupině, nechala střih pořadu uniknout do nepovolaných rukou, pořad odvysílala v rozporu s předběžným opatřením soudu a v průběhu tohoto všeho ignorovala veškeré naše snahy o nápravu nebo alespoň o dialog. Podrobnosti o našem případu najdete na adrese www.infiltrace.cz.
Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 43. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Kdo je proti? Nyní přistoupíme k jedinému bodu pořadu, kterým je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Martin Baxa. Prosím pěkně, ještě s přednostním právem? S přednostním právem za klub?
Děkuji moc, paní předsedající. Ty principy a hodnoty jsou nejen ty, které jsou psány, ale i ty, které psány nejsou. Ty, na kterých se my tady obecně domluvíme. Ty, které nějakým způsobem jsou předkládány historicky několik desítek let. Bohužel tato vládní koalice ta nepsaná pravidla, na kterých také tedy ty naše demokratické hodnoty stojí už od prvopočátku, a to i v rámci České televize jako instituce, porušuje. V tuto chvíli stojíme před dalším takovým porušením nepsaných pravidel. ... určil jako zpravodaje tohoto tisku pana poslance Martina Kolovratníka. Člověka, který působí v médiích veřejné služby desítky let. Pracoval dlouhou dobu jak v Praze, tak i v Pardubicích. Protože zpravodaj to přednostní právo má. Protože mi to přijde minimálně vůči mně, protože já jsem o tom informován nebyl, sprosté. A můžu říct, že v tuto chvíli opravdu zvažuji to, abych... a udělám to, navrhnu v tuto chvíli pana Martina Kolovratníka za to, aby byl zpravodajem tady tohoto sněmovního tisku. Ctěnou Sněmovnu žádám o to, aby vrátila zpátky to rozhodnutí předsedy volebního výboru. A prosím ctěnou Sněmovnu a paní předsedající, aby dala hlasovat o změně zpravodaje na pana Martina Kolovratníka.
Podle rozhodnutí předsedy volebního výboru. Budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje. Zaznamenala jsem zájem o odhlášení. Než se ustálí počet přihlášených, přečtu omluvy. Omlouvá se Benešík Ondřej do 14 hodin z pracovních důvodů, Horák Jiří od 20 hodin z pracovních důvodů, Kott Josef od 9.15 ze zdravotních důvodů a Kubík Jan po celý jednací den z pracovních důvodů. A mám zde ještě jedno oznámení, pan poslanec Králíček ruší omluvu do 19 hodin. Nyní bychom přistoupili k hlasování o změně zpravodaje. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Pane poslanče, máte slovo. Není tady žádný ministr. Do sálu se dostavili dva ministři a pan poslanec Nacher může řádně vystoupit.
A budu mít pár dotazů, tak jestli mi může pan ministr kultury na to reagovat nebo zpravodaj. Pokud jde o tu proceduru, já bych se opravdu chtěl zeptat, proč na takovýto bod, který snese odklad, máme mimořádnou schůzi. Jak jsme tady kolikrát říkali, mohu s tím nesouhlasit, nebudeme to obstruovat, protože je tam nějaký zásadní třeba politický rozdílný pohled na to. Ta druhá poznámka. To skutečně není obvyklé. Já to tedy hodně zkracuji, ale teď k tomu obsahu. To se tady s vámi vsadím, o co chcete, protože mám na to v zásadě nepřímý důkaz. A už tehdy tady někteří opoziční poslanci vystupovali, že je to útok na nezávislost České televize, že to je příprava pro neschválení těch zpráv, které by vedly k odvolání Rady České televize. A to jsem pouze položil otázky, chtěl jsem to přerušit. A byl to útok na nezávislost České televize. To je prostě legitimní. Jaký je k tomu důvod? A já to myslím i symbolicky. Vždyť my těm lidem říkáme, že se má šetřit, že budete škrtat v té státní správě nebo ve veřejné správě. Je to symbol. Oni jsou placeni z rozpočtu České televize, která vybírá koncesionářské poplatky, to znamená, zaplatí to občané. To je prostě zcela legitimní neútočný dotaz na ten důvod a zdůvodnění, proč se zvyšuje počet členů Rady České televize. Stejně tak proč se tam mění to kvorum pro odvolání nebo jmenování generálního ředitele ze dvou třetin na prostou většinu. Já se nemohu zbavit dojmu, že to souvisí nějakým způsobem s volbou generálního ředitele, která je příští rok. A já vás prosím a žádám, zkuste se na to podívat naším úhlem pohledu, kde minule, jak říkám znovu, jsme byli obviněni, že útočíme na nezávislost České televize, když jsme neměli automatický souhlas se zprávou o hospodaření. Já budu mluvit o tom, co jsem četl. Ne zpráva o činnosti, ale zpráva o hospodaření. Jenom si to zkuste představit.
Pojďte o tom s námi mluvit, pojďme o tom mluvit společně. Pojďme takovéhle věci společně v pohodě, v klidu připravit. Ale co se tady dneska děje? Vždyť my tady od vás máme na stole, a proto tady celou dobu a asi celou noc budeme, vždyť tady máme podivnou nějak upletenou, nějak slepenou novelu, o které na jednu stranu říkáte, že je vlastně pak jako nedůležitá, že je vlastně malá. Ještě silou nám omezíte právo na deset minut. Vždyť je to celé divné! Tak pojďte toho dneska nechat, prosím, ukončeme to jednání. Jsme připraveni s vámi pracovat.
Děkuji za dodržení času. Nyní je s faktickou poznámkou paní poslankyně Peštová, poté pan poslanec Brázdil a pan ministr se hlásí s faktickou, nebo s přednostní? S přednostní, dobře, děkuji.
Pane ministře, já s vámi nemohu souhlasit, protože ten zájem tam je. Kdyby tam ten zájem nebyl, tak byste to tak nehnali. Neustále jsou to mimořádné schůze. Ale k čemu jsou to mimořádné schůze? Většinou k tomu, co vás zajímá. Ať je to služební zákon, teď je to vlastně tento zákon. Když jsme my svolali mimořádnou schůzi a chtěli jsme řešit problémy, co trápí lidi, tak jste nám neschválili ani program! To není pravda. Je pravda, že to je poradní orgán vlády, ale já jsem na tu Legislativní radu vlády chodila a předkládala jsem tam ty zákony, vyhlášky, nařízení. Není to jednoduché. A můžu říct, že potom, když jdete do těch komisí, kde ty zákony a vyhlášky a nařízení musíte obhajovat, tak tam jsou taky. Opravdu jsou to fundovaní právníci. Je pravda, co právník, to názor. Dokázali se tam pohádat i mezi sebou, ale opravdu, když řekli ne, tak jsme stáhli zákon a museli předělat. A přesto to nejelo, protože jsme věděli, že bychom stejně skončili u Ústavního soudu. Děkuji.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou pan poslanec Brázdil. Děkuji, pane poslanče. A nyní s přednostním právem pan ministr Baxa. Prosím, máte slovo.
Ty naše světy se samozřejmě skutečně jakoby míjejí, protože ten můj svět, a já jsem ho v té České televizi prožil zhruba 15 let, je určitě trošičku jiný. Já tady právě proto mluvím o hodnotách, o těch principech, o těch nepsaných pravidlech, které také tvoří ten velký balík, kterému říkáme demokracie. I na těch nepsaných hodnotách to stojí. A proto rozumím, že ty naše dva světy se musí míjet, protože vy o tom nehovoříte, vy prostě to, co teď tady v tuto chvíli děláte, tak vy to prostě děláte. Jestli mi rozumíte. Vy o tom nehovoříte jako nějak moc, nepřemýšlíte o tom. Vy to prostě máte takhle nalajnováno. Ať už je to na organizačním výboru změna zpravodaje, kterému opravdu nerozumím. To je taky můj svět, který já hodnotově vůbec nechápu, a je to záležitost vaše. A to také není můj hodnotový svět. Není to o tom, že já bych chtěl něco na sílu tlačit, a přitom venku za těmito zdmi trápí lidi úplně něco jiného. A dneska jsme se to dozvěděli, protože dneska všude je jedna zpráva, a to, že o jednu třetinu se zdraží stočné, voda pro domácnosti. A budeme to muset do budoucna pravděpodobně taky nějakým způsobem řešit. Takže ty naše dva hodnotové světy se skutečně míjejí. Váš je ten praktický, ovládající, mocenský, který chce, aby tady byla spíše závislá média na té veřejné moci. Můj takový není a já dělám všechno pro to, aby takovýto svět tady nebyl.
A nyní s přednostním právem pan ministr Baxa.
Jenom podotknu, teď mluvím jako člen vlády, že tak jak průběžně sledujeme to, jakým způsobem pomáhá naše vláda občanům v porovnání s členskými zeměmi Evropské unie, tak jsme rozhodně v té horní části. Fakt jako člen vlády teď, nikoliv jako ministr kultury, ale jako člen vlády Petra Fialy říkám, že naše pomoc občanům je v porovnání s evropskými zeměmi, se zeměmi Evropské unie rozhodně v té nejhornější části toho, jak se pomáhá. A já jsem nikdy nepřijal ten argument, který předložila Legislativní rada vlády, protože já prostě v těchto odborných otázkách věřím tomu, co říkají naši právníci, a myslím si, že oni měli pravdu. Že ten návrh, který jsme předložili v té původní verzi, nebyl návrhem protiústavním. Ta novela, vy jste říkala, jestli je, nebo není důležitá. Myslím si, že nemá smysl jakýmkoliv způsobem porovnávat tuto mediální novelu s tím, jak už to tady zaznívalo v těch argumentech, že neslyšíme hlasy lidí, kteří potřebují pomoc, za zdmi této Sněmovny.
A toto je A, a pak si musíme říci B, co s tou Českou televizí bude. Děkuji všem, kteří aspoň přišli k tomu mikrofonu a aspoň něco řekli. V začátku to vypadalo, že se tím promlčíte všichni.
S faktickou poznámkou se hlásí, ruší faktickou poznámku pan ministr kultury. A jeho přihlášení s přednostním právem tedy taky nebudu brát v úvahu? V tom případě budeme pokračovat v pořadí tak, jak jste přihlášeni. Další vystoupí pan poslanec Jiří Kobza.
Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi říct několik slov k tomu veskrze špatnému a protidemokratickému návrhu vlády a pana ministra kultury Baxy z ODS na změnu způsobu volby členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Pan ministr o svém návrhu řekl, že novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu posilují nezávislost veřejnoprávních médií. Jak může již tak velmi pochybnou nezávislost veřejnoprávních médií posílit jejich další brutální politizace? Vždyť ta média už dávno nejsou objektivní, nezávislá ani apolitická. O některých se nedozvíme vůbec nic, o druhých do nás tlačí horem dolem nějaké srdcervoucí scény, o kterých se potom dovídáme, že kolikrát pochází z úplně jiného teritoria. Takže o jaké odolnosti to pan ministr mluví? To je velice pravděpodobné a to je asi to, co vidíme dneska na vlastní oči. Počet členů Rady České televize se má podle vládního návrhu navýšit ze současných 15 na 18, čili další tři placená místa. Takže já bych rád se zeptal pana ministra, kolik toto navýšení počtu křesel bude stát občany a odkud na to vezmete, když ve všech případech, kdy jde o pomoc lidem se zvládnutím dopadů zdražování, růstu energií a podobně křičíte, že v rozpočtu nejsou peníze? Je proto logické, že mediální veřejnoprávní rady volí právě a jedině Poslanecká sněmovna. Nemá smysl Senátu a senátním voličům udělovat další neoprávněná privilegia a navíc hledat pro Senát další umělé kompetence, aby jeho zastánci mohli obhajovat existenci Senátu i do budoucna. A je zde i další totálně protidemokratická a možná i protiústavní záležitost. Má to prý podle důvodové zprávy vyřadit účelově zakládané spolky. Já mám takový pocit, že si z nás dělají legraci. Řekněte to těm lidem do očí, že to je nějaká účelově založená organizace, aby po devíti letech práce mohli navrhnout nebo nemohli navrhnout kandidáta do Rady ČT nebo Českého rozhlasu. Abyste na dalších šest let tímto způsobem ovládli veřejnoprávní média, jste ochotni udělat doslova cokoliv. Je dobře vidět, že jste na nich doslova životně závislí. Je to totiž právě politická a názorová jednostrannost a nevyváženost zpravodajství a publicistiky veřejnoprávních médií, co vás drží v sedle, a to hlavní, co vás také dostalo k moci.